Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Takže tam bych tlačil skutečně na to, aby to bylo co nejdřív, aby se to neodkládalo jako již v minulosti několikrát. A druhá věc je konkrétní dotaz na paní ministryni, protože mě to taky zajímá, budu o tom mluvit ještě, pokud na mě dojde řada.
Dneska už opět máme diplomatickou přítomnost zpátky na Ukrajině. Je tam velvyslanec, který je schopen dále kooperovat, dělat politiku v Kyjevě, pomáhat s návštěvami, pomáhat s politickými vztahy vůči Ukrajině, které jsou naprosto klíčové. Já jsem byl na Ukrajině dvakrát za tu dobu, co jsme ve vládě, poprvé tři týdny před válkou, z toho vznikla ta vtipná fotka s helmou, která se blbě připevnila. Když jsme potom jeli za město, pár desítek kilometrů, tak... To se odehrávalo letos, před několika měsíci. Ale to je realita. A aby nebylo mýlky, nešlo o žádný omyl, jedná se o systematickou metodu, kterou ruská vojska postupují. Věřím, že Ukrajina zvítězí, a věřím, že Česká republika a česká vláda tomu napomůže pomocí, kterou dodáváme, protože je to v našem vlastním zájmu. Původně jsme plánovali, že na tom budeme pracovat po předsednictví. Čekáme ještě na ÚPV. Mohli jsme už dnes mít funkční platný sankční zákon, mohli jsme už na tom za vládu, za ministerstvo pracovat. Ten sankční zákon zajistí lepší ochranu lidských práv. My jsme o to hodně stáli, já jsem na tom hodně pracoval, řekněme, že jsem lobboval, kontaktovali jsme na různých úrovních další státy. Podařilo se nám získat i podporu sekretariátu Evropské unie, to znamená, měli jsme vlastně i tuto sílu za námi. Myslím si, že patří opět velký dík všem, kteří se na tom podíleli. A je to do určité míry symbolické, že my nahrazujeme Rusko, nahrazujeme agresora, abychom tam prosazovali hodnotovou politiku, která je jednoznačně v zájmu České republiky. Budeme se tam věnovat tradičním tématům, jako jsou svoboda médií, svoboda shromažďování či sdružování, případně podpora spolupráce s nevládními organizacemi. Nejsou to prázdná slova, když se pomáhá opozici. Je to v našem vlastním českém zájmu. To budu opakovat tak dlouho, dokud budu moci. Je to post velmi prestižní, je to post, který nám dovolí určovat a ovlivňovat agendu, která bude projednávána v této radě.
Nyní poprosím pana vicepremiéra Jurečku.
Hrával s nimi tenis, potkával se o půlnoci na benzinkách, takže to jsou skutečná fakta. Ta se neokecají, neopovídají, tak to prostě bohužel je. Obhajoval se nám, že to je něco standardního, že to je normální. Normální to není. Takže jestli vy tady mluvíte o tom, že tady je nějaká kritika na člena vlády, tak si zameťte prosím před svým prahem. Já si vážím, že tady zůstal zatím sedět jediný poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka, všichni ostatní odešli, nevím proč. Já neříkám nic, co by nebyla pravda. Mám celou dobu, co jsem v politice, svůj osobní mobilní telefon zveřejněný. Lidé mi mohou volat, mohou psát. Chodím normálně mezi lidi, ti mi říkají své životní příběhy. Ano, mnohdy jsou neradostné. První velký posun pro ty lidi, díky za to. Vidíme v tom hodně velký smysl, jak nejenom zefektivnit komunikaci s občanem, komunikaci s klientem, o kterého nám jde, ale také snížit náklady tohoto státu, jak ho zefektivnit, jak snížit někdy nesmyslnou práci, která zatěžuje lidi na úřadech práce. A těm já děkuji, protože ti jsou pod obrovským tlakem, zvládají obrovské penzum práce. Takže jim patří velký dík. A i to jsme se snažili promítnout do toho zvýšení platových tarifů, které je od 1. září tohoto roku, a k tomu opravdu mimořádné odměny, které nikdy v takové výši - opakuji, nikdy - nebyly na úřadech práce lidem vyplaceny.
Velkou pozornost věnujeme zákonu o veřejných kulturních institucích. Jenom připomenu, že vláda Andreje Babiše i tento zákon měla ve svém programovém prohlášení, oprášil jsem si jej z minulého volebního období a i tuto větu jsem tam našel. Dámy a pánové, neudělalo se v této věci nic. Jeho cílem je mimo jiné umožnit dlouhodobé systematické financování, na kterém se budou podílet různé úrovně veřejné správy v Česku, především kraje a města. Věnujeme velkou pozornost paměťovým institucím a připomínání naší minulosti. Po letech nekonečných diskusí jsme začali s realizací památníku Lety, který zamrzl na nedostatku peněz. Připomněli jsme si 80. výročí operace Anthropoid, klíčová akce byla připomenuta také velkou výstavou v Národní muzeu. Chceme velmi intenzivně připravit projekt Památníku ticha Bubny. V loňském roce byla zřízena tato státní příspěvková organizace na místě, které je jedním z mála autentických míst připomínajících hrůzu holocaustu v našich zemích. Nádraží v Bubnech stále stojí, ale tato organizace, která byla zřízena v loňském roce, přes velká naléhání nebyla vybavena ani provozními, ani investičními prostředky. Já ale považuju za klíčovou věc tento dluh splatit a tento památník během několika let uvést v život. Je to velká investice, nová pracovní místa, velká budoucnost kreativního průmyslu v naší zemi. Novelu zákona chceme připravit do konce letošního roku. Souvisí to s tím, že se nám podařilo rozhýbat na pomyslnou mělčinu najetou loď filmových pobídek. Prosadili jsme zastropování filmových pobídek na 150 milionů korun za jeden projekt, což umožní ve větší míře podporu pro české producenty. V Národním plánu obnovy jsou obecně zařazeny také velké balíčky podpor pro kulturní a kreativní odvětví. Soustředíme se také na intenzivní spolupráci s Ministerstvem školství. Chceme prosadit do revidovaných rámcových vzdělávacích programů kulturní témata, chceme rozvíjet spolupráci knihoven a dalších kulturních a paměťových institucí se školami tak, aby se tyto oblasti staly nedílnou součástí vzdělávání. V dubnu letošního roku byly v rámci revizí RVP vytyčeny hlavní směry, my se do nich jako Ministerstvo kultury intenzivně zapojujeme a během následujícího roku naše diskuse povede k tomu, aby kultura byla co nejvíce zahrnuta právě do vzdělávání. Jedná se o transpozici, která už měla být projednána v minulém období, což se nestalo. Jsme pod určitým tlakem, ale je to natolik zásadní novela, že jí věnujeme velkou pozornost. Úložiště by měla mít povinnost získat buď licence od autorů, nebo na základě informace od autora díla odstranit. Velkou prioritou této vlády, naší vlády, je také stabilizace a udržitelnost financování veřejnoprávních médií, posílení jejich nezávislosti a odolnosti. Aby žádná momentální většina ve Sněmovně nemohla uzurpovat moc nad Českou televizí či rozhlasem, připravili jsme novely zákonů o veřejnoprávních médiích, které umožní zapojení Senátu do volby mediálních rad. Součástí těchto novel je také zásadní změna, která spočívá v tom, že bude zrušena možnost taková, aby jedna komora Parlamentu naráz odvolala celou mediální radu. Minulý týden se rozhodlo o ustavení expertní skupiny, která bude připravovat větší novelu mediálních zákonů. Chci zmínit ještě jednu věc. Připravujeme se na variantu, že by během podzimu mohla znovu přijít nějaká třeba menší vlna covidové epidemie, covidové pandemie. Tento stav je velmi důležitý i pro budoucnost. Jenom připomenu, že my jsme i přesto, že kultura uzavřena nebyla, připravili kompenzace pro podnikatele v kultuře, které na jaře letošního roku umožnily překonat to těžké období. Věnovali jsme pomoc finanční, pomoc materiální, na Ukrajinu byly odvezeny ochranné prostředky pro ochranu tamních sbírek za několik milionů korun. Já osobně jsem se setkal ve Lvově s ukrajinským ministrem kultury a budeme v kontaktu i nadále. Na generální konferenci ICOM pronesla manželka prezidenta Zelenského velké ocenění toho, co Česko pro záchranu hmotného i kulturního dědictví vykonává. Věnujeme se také českému předsednictví, je v plánu schválení takzvaného Pracovního plánu pro kulturu na léta 2023 až 2026 a určitě nás čeká diskuse k plánovanému dokumentu European Media Freedom Act. Dámy a pánové, v tomto výčtu bych mohl ještě pokračovat. Neučiním tak, neboť jak už jsem řekl, považuji toto jednání o nedůvěře vlády za věc, která slouží spíše k prezentaci, která nenese žádný konkrétní prospěch. Já ale pevně věřím, že k tomu, co se tady bude dít, nepovedou, neuškodí české kultuře, protože já pevně věřím, že česká kultura je velmi silná, a to právě v duchu myšlenky Jana Viktora Mládka, věřím a vlastně vůbec nepochybuji o tom, že kultura a s ní i český národ přežijí i další, a věřme, že opravdu poslední fázi oněch pomyslných babišovských hrátek s čertem.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, mně to nedalo nereagovat na tohleto, protože o kulturu se zajímám hodně. Ale abych nebyl jenom negativní - chtěl jsem to připomenout dalším ministrům, že by se neměli na tu minulou vládu pořád vymlouvat. Já bych chtěl pana ministra pochválit, protože myslím si, že je to vzorná spolupráce opozice.
Nedokázali jste sem dostat Rosatom do výběrového řízení, ač se vám to snažilo, na naše jaderné elektrárny. Co jste nedokázali? Nedokázali jste zajistit plynovod z Polska, abychom byli více nezávislí na Rusku. A máme zde také úsporný tarif. Mimochodem, když mám ještě 15 sekund, nenašel jsem nic o tom, že byste nějakým způsobem chtěli zestátnit kritickou energetickou infrastrukturu ČEZ. Nic takového se nedělo a nyní o tom slýcháváme, ale co se dělo osm let, nevíme.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. A musím říct, že to, co tady zaznívá směrem k zastropování cen energií, k tarifům a podobně, tak je skutečně nezodpovědnost. To řešení je ve zdrojích. A když neselže, tak určitě nebude rychlé. Nezapomínejte na to, že v hospodářském výboru, ve výboru pro životní prostředí jsme společně prosadili usnesení k tomu, že dočasně zpomalíme odklon od energetického využívání uhlí. Je to o spolupráci opozice a koalice v energetice, jinak se dál nedostaneme.
Prosím o dodržování času.
Jenom krátce k mému předřečníkovi před panem poslancem Králem. Já jsem se bavila o elektřině. Všichni víme, kde ten zakopaný pes začal. Já jsem si vyslechla pana premiéra, současného premiéra, před rokem, jak hovořil, jakým způsobem, jak se bude snažit o to, aby ty emisní povolenky, neříkám, byly zastropovány, ale že prostě je bude řešit. Dneska jsme v situaci, že se neřeší nic. Jediný, kdo se je snaží řešit, je Polsko. Bohužel k tomu k ničemu nedošlo. Emisní povolenka se dostala do rukou spekulantů. A tím to začalo všechno. Ale já neslyším od vlády nic. Já neslyším, že by začala ty problémy řešit. Ale to nečekám jenom já, to čekají ti lidé, protože opravdu ty složenky už dostali. A ty složenky jsou drakonické. Jsou pro ně drakonické. Máte elektřinu, máte plyn, ono potom když to sečtete, dáte si k tomu ještě ten nájem, tak ti lidé už nevědí, co budou dělat.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Exner a připraví se pan poslanec Kubíček.
Dobrý večer. Já bych rád paní poslankyni Peštové prostřednictvím paní předsedající vysvětlil, jak za tu energetickou krizi může Putin. Jednak elektřina má tu souvislost s plynem, že pomocí plynu se vyrábí elektřina. Je to jeden ze zdrojů, a samozřejmě pokud budete mít doma plynový kotel a bude nedostatek plynu, tak ho můžete předělat poměrně jednoduše na elektrický. Pokud část těchto dodávek zastavil a plyn raději pálí, tak samozřejmě vznikl nedostatek. Ten nedostatek zvyšuje ceny. Putin se připravoval na válku. Takže takto souvisí plyn s elektřinou a takto Putin způsobil nedostatek energie - jak elektřiny, tak plynu, tak zdražení nafty v Evropě.
Nyní je přihlášen pan poslanec Kubíček a následuje pan poslanec Král.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si dovolím jenom podotknout, že bych nechal už Putina Putinem, a ta energetická krize se k nám plížila postupně, pomaličku polehoučku, a protože, prostřednictvím vaším, Vaška Krále velice dlouho znám, tak na to máme společné názory. Zavinilo to víc faktorů. Byla to nepředložená Electriwenge v Německu, která nedokázala zabezpečit zdroje, které by nahradily ty zdroje fosilní, a jeli do toho na plné pecky. A v dnešní době bychom se spíš měli zajímat o to, jak to nahradit a jak se dostat, a já upozorňuji na jednu věc. My máme jeden zdroj elektrické energie, to se jmenuje uhlí a musíme z toho udělat výhodu a ne nevýhodu.
Nyní je přihlášen pan poslanec Král s faktickou. Zatím poslední faktická. Prosím.
Bohužel jste s tím nic nedělali i v situaci, kdy jste na to byli skutečně opakovaně upozorňováni, včetně i těch aspektů a důsledků, které to přinese.
Tam se musí všichni smát, protože všichni vědí, že jsou tam pro svoje občany. No, Angela nás popravila, Kurze, v rámci EPP, nedostali jsme vakcíny. Slováci mají od 1. ledna, je potřeba říct. Víte, jaké jsou výrobní náklady dneska? Někteří vydělají tento rok víc než možná za celou historii. A potom slyšíme, jak se tam všichni cpou. Tak jste měl svolat mimořádnou valnou hromadu! A hlavně, hlavně jste měl ČEZ stáhnout z burzy. Já vím, že budete argumentovat minoritními akcionáři, já vím, jasně. Měli jste vyhlásit okamžitě nouzový stav! Němec, když netočí vrtule, tak odkud má proud? No od nás. A proč to děláte? Stáhněte to z burzy, svolejte valnou hromadu, vyplaťte si dividendu, zastropujte to, zakažte vývoz! Podle mě bude mít stovku, možná ještě víc, a sedí na 150 miliardách nerozděleného zisku. Topí se v penězích a vy jim půjčujete peníze. Nikdy to nemělo jít do kuponky. Vy stále mluvíte o tom, jak jsme závislí na energiích - ano, samozřejmě - a k plynu se ještě dostanu. A proto je tam 600 eur, protože někdo někde v Evropě vyrábí z plynu, z toho putinovského plynu, proti kterému jste chtěli bojovat. Nikdo pořádně neví, jestli plyn bude nebo nebude. Pan premiér to na druhý den zase dementuje. To je zřejmě ta pověstná vládní strategická komunikace. Tam ho máte! Takže já to nechápu, jakou máte tu strategickou komunikaci. Ale vy budete stále opakovat, že my jsme někde selhali. Ne, my jsme neselhali. To je tak neuvěřitelné. A finance, o tom nebudu mluvit dlouho, tady je paní Schillerová. Jaká je realita? Samozřejmě budete stále omílat a říkat lidem, že my jsme něco zadlužili. Takže peněz máme dost, přestaňte už konečně lhát těm lidem, že nejsou peníze. My jsme vám vybojovali tisíc miliard evropských fondů, 50 miliard pro zdravotnictví, 15 miliard pro Národní boj proti rakovině a tisíc miliard Modernizačního fondu. Ale měli byste se také starat o čerpání evropských fondů, jak se čerpají.
Vy se smějete. Bude se řešit vlastně i příspěvek pro firmy, podnikatele.
Kdyby pan poslanec nic neřekl, tak já nevystoupím. Ale já jsem řekla, kde je to nařízení vlády, což je prováděcí předpis toho, co říkáte, že bude v praxi uvedeno v život? Jak to budete dělat?
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych sněmovní opozici poděkoval za tuto osvěžující příležitost ke shrnutí dosavadních kroků vlády v oblasti evropské spolupráce, která, jakkoli vzdáleně se může domácím pozorovatelům někdy jevit, má ve skutečnosti zásadní vliv na život v naší zemi. V případě středně velkého členského státu, jakým je Česká republika, přitom platí, že síla jeho hlasu v evropské debatě se odvozuje především od toho, jaký respekt si sama aktivně získá a jak obratně dokáže se svými partnery vyjednávat. Někdy byla naše role aktivnější a viditelnější, jindy jsme zůstávali více na okraji evropského dění. Jakkoli jsme slýchali hodně silných slov o prosazování českých národních zájmů, reálná vyjednávací pozice předchozí vlády byla ve skutečnosti slabá. Lze se tomu divit v situaci, kdy byl bývalý premiér ve flagrantním střetu zájmů, navíc trestně stíhaný pro podezření z poškozování finančních zájmů Evropské unie? Kdy jeho hlavním evropským programem byl primárně jeho osobní prospěch? V situaci, kdy se jeho rétorika pro domácí publikum dramaticky lišila od toho, co říkal na půdě unijních institucí. Kdy si nejbližší evropské spojence hledal mezi vládami, které se otevřeně hlásí ke konceptu neliberální demokracie a balancují na samé hraně evropských standardů právního státu. Souběh těchto okolností přispěl k tomu, že se Česká republika postupně v povědomí evropských partnerů přesunula mezi státy, na něž se lze jen obtížně spoléhat, a vůbec nelze očekávat, že by konstruktivně přispěly k formování společné evropské budoucnosti. Důvěra se snadno ztrácí, zatímco získat ji zpět je zpravidla obtížný a dlouhodobý proces. Věřím přesto, že díky obrovskému úsilí celé vlády můžeme již nyní sledovat, jak se vnímání České republiky uvnitř Evropské unie mění. Zásadní kroky k této změně vláda podnikla již v prvních měsících svého funkčního období, když dokázala rychle zaujmout jasné stanovisko k ruské agresi na Ukrajině a svůj postoj konzistentně a efektivně mezi evropskými státy prosazovat. Zároveň novou geopolitickou situaci promítla do priorit nadcházejícího předsednictví, které široce konzultovala se zástupci většiny členských států. Když jsme před dvěma měsíci v pořadí druhé české předsednictví zahajovali, věděli jsme, že před námi neleží lehký úkol. Po první třetině můžeme s jistotou říci, že jsme se dosud tohoto úkolu zhostili se ctí. Vláda dosáhla řady hmatatelných výsledků a plníme to, co jsme si v prioritách dali za cíl. Českým politikům a diplomatům se už během prvního měsíce předsednictví podařilo dosáhnout řady úspěchů, ať už se jednalo o návrhy, které schválili ministři členských zemí, o shodu na úrovni velvyslanců či jednání s Evropským parlamentem. Největšího úspěchu dosáhli čeští vyjednávači na konci července. Za rekordních šest dnů od představení návrhu Komise dokázali vyjednat dohodu na snížení spotřeby plynu. Na svém mimořádném zasedání ji téměř jednomyslně schválili ministři energetiky zemí Evropské unie. Dalším hmatatelným úspěchem v oblasti energetiky bylo hlasování Evropského parlamentu o delegovaném aktu v taxonomii v Evropském parlamentu počátkem července, které podpořilo zařazení jaderné energie a zemního plynu mezi přechodové zdroje energie. Ačkoli se nejednalo o práci samotné Rady, ale Evropského parlamentu, i zde čeští představitelé jménem předsednictví vstupovali do jednání s klíčovými představiteli Evropského parlamentu a výsledné hlasování ovlivnili ve prospěch jak evropského kompromisu, tak i českých zájmů. V nadcházejících týdnech bude role českého předsednictví v koordinaci evropského postupu na poli energetiky naprosto zásadní. Vyjednávání evropských řešení, která za mírových časů trvají měsíce, v současné turbulentní situaci vyžadují bleskovou rychlost a ráznost. V reakci na raketový růst cen energií předsednictví rozhodlo o svolání další mimořádné Rady ministrů energetiky na 9. září. Velvyslanci členských států proto pod českým vedením schválili v pořadí již sedmý sankční balíček. Měl by Rusko dál ekonomicky oslabovat a Ukrajinu tak v boji podpořit. Vedle toho dostane válkou zmítaná země vojenský materiál za dalších 500 milionů eur. Díky české diplomacii se také podařilo ve zrychlené proceduře schválit opatření, které umožňuje nadále používat řidičské průkazy vydané na Ukrajině. Po praktické stránce se tak zjednoduší každodenní život nejen milionů uprchlíků, ale i úřadů, které jim nebudou muset vydávat nová řidičská oprávnění. Čeští diplomaté také zvládli dojednat společnou pozici všech členských států k návrhu FAST-CARE.